To je asi logické. Proč by to ministr dělal sám?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Že jsme se malinko vzdálili od té afilace. To si myslím, že je trošku ambiciózní. Ale přesto, abych nebyl nařčen, že se vyhýbám odpovědi. Spor uvnitř aliance. Aby to bylo něco zlého, agresivního, nepřátelského. To, jak jistě všichni víme, přísluší především policii a policiím jednotlivých členských států, případně jejich společné spolupráce. Proto nedošlo k nasazení Aliance na schengenských hranicích. To skutečně není alianční úkol. A samozřejmě s tím, že stejně jako Česká republika, tak i jiné státy by měly mít v rezervách připravenu na různé emergentní případy i tu armádní složku. Což my jako Česká republika máme. A počkejme si ještě pár hodin na výsledky z dnešního summitu, nebo půlsummitu, jak se tomu říká v Bruselu, kde nepochybně kromě tématu sdílení finančního břemene bude také významným tématem boj proti terorismu. Ale všichni víme, o co jde.
Propadly interpelace pana poslance Petra Fialy a Josefa Hájka, kteří nebyli přítomni. To mě opravňuje, abych po ukončení interpelací na předsedu vlády mohl začít interpelacemi na členy vlády. První interpelující na členy vlády je paní poslankyně Pavla Golasowská, která je přítomna, připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Toto centrum, které funguje už několik let a poskytuje služby nejen ostravským rodinám, ale i rodinám ze širokého okolí, nedostalo pro letošní rok finanční podporu na dva ze tří stěžejních programů, přičemž v loňském roce dosáhlo vysokého bodového ohodnocení. O tři týdny později 2. května 2017 byla stejná odpověď zaslána také náměstkovi Moravskoslezského kraje. Pokud ano, prosím o sdělení termínu.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz na paní ministryni se týká bezpečnosti internetu pro naše děti, respektive bezpečného digitálního prostředí pro naše děti. Bude to hlavním tématem.
Budeme se zabývat interpelací pana poslance Petra Bendla. Připraví se paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane téměř trvale nepřítomný ministře zemědělství, má otázka je jednoduchá.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Otázka byla jasná. Odpověď doufám bude také jasná do třiceti dnů. Nyní paní poslankyně Dana Váhalová. A to už jsou další interpelace. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Takže opravdu do třiceti dnů dostanete odpověď a bude jistě velmi zajímavá.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, navazuji na svoji předchozí interpelaci ve věci specializované paliativní mobilní hospicové péče. V současné době probíhá jednání o zařazení této péče do seznamu výkonů. Podmínkou pro zařazení zřejmě bude, že ta agentura, která chce poskytovat paliativní péči, bude muset mít k dispozici lékaře paliativce.
Nemusíme jmenovat, protože občané těchto států migrují do Evropy a spolu s nimi i mnozí teroristé, kteří jsou Západem živeni, vycvičeni a financováni. Pak se nám to přelilo dál. A nemusím tady vykládat, kdo afghánské mudžahedíny cvičil. Byli to především západní experti. Nemusím připomínat letecká esa, která v roce 1955 velela útvarům letectva. Takže pane ministře, když tady chcete argumentovat, tak jak argumentujete, tak pouze dáváte najevo svůj blízký vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu. Není to nic, co by občané České republiky potřebovali slyšet.
Nevážený pane ministře, projevy tohoto charakteru, řeknu pindy, si nechte na srazy sudeťáků, kde vy veřejně vystupujete.
S řádnou přihláškou pan předseda Filip.
Kdybych si nevážil jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak bych panu ministru Hermanovi odpověděl před vámi, ale protože si toho vážím, tak na jeho ideologický projev reagovat nebudu, najdu si na to jinou příležitost. Kdyby se radši pan ministr staral o to, jak funguje Ministerstvo kultury, jak je podfinancované, jakým způsobem lidé reagují na jeho nesmyslné kroky, jakým způsobem oceňují jeho nepráci.
Ano, děkuji. Nicméně na tuto invektivu musím zareagovat. A platy zvyšujeme způsobem, který opět nemá v posledních letech obdoby. Takže jsou to plané invektivy. Já to samozřejmě chápu. Když scházejí skutečné argumenty, tak se uchylujeme ke lžím, což je komunistická praxe celá desetiletí.
Děkuji. Takže to je usnesení, o kterém můžeme hlasovat. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat a interpelace byla přerušena. Pan poslanec Petr Adam ruší svoji omluvu, protože je přítomen.
Budete mít ještě šanci minuty, protože pan ministr je přítomen a připraven vám odpovědět na vaši interpelaci.
Z toho je 40 samostatných STK na traktory, které nikdy nepodléhaly regulaci zákonem a tomu výpočtu kapacity. V současné době je reálně provozováno zhruba 320 STK, které podléhají regulaci. Prováděcí předpis vychází ze zmocnění uvedeného v zákoně, kdy výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek má právě stanovit prováděcí předpis. Stanovení těchto výpočtů odráží reálnou a skutečnou potřebu činností spojených s STK. Tvrzení, že dojde k navýšení počtu STK o 157, které bylo tady minule řečeno, neodpovídá realitě. Předpokládané navýšení vychází z těchto skutečností: Dnes je teoretická kapacita linky o čtyřech stáních 10 600 technických prohlídek za rok. Přitom jsou zohledněny faktory týkající se kontrolních techniků, provozní doby a dalších požadavků vyplývajících z novely zákona. Ke snížení využití STK tak v žádném případě nemůže dojít ve vámi uváděné výši.
Nyní doplňující otázka pana poslance Karla Šidla.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Připravovaná vyhláška, která chápu, že není ještě platná, tak ale by měla být jasným signálem, co se bude dít z hlediska aplikace zákona. Ta čísla, která jsem použil, jsou čísla, která vznikla v rámci pracovní komise a komunikace asociace stanic technických prohlídek společně s vašimi zaměstnanci nebo úředníky na ministerstvu.
V podstatě šlo o úplně jinou záležitost. Šlo o to, aby se zpřesnily věci, které ten zákon vůbec nepojmenovával. Pokud kapacita v území je 80 % a výše, tak se nic nového stavět nebude. Pokud je menší, tak se o tom může debatovat a rozhodne krajský úřad v takovém případě. To znamená, mělo by to zůstat na podobných číslech. Můj návrh platí, jste zván k nám, abychom to s odborníky probrali.
Interpelace končí. Nyní je interpelace pana poslance Petra Bendla na nepřítomného ministra zemědělství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane ministře a zároveň první místopředsedo KDU-ČSL, chci se vás zeptat, proč jste na rozdíl od několika vašich kolegů nepodpořil vznik vyšetřovací komise k úniku vyšetřovacích spisů. Zdali se něčeho bojíte, nebo spíše sloužíte.
Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Případ bude zařazen neprodleně po odpadnutí uvedeného závažného důvodu. Velmi se vám za tuto situaci omlouváme.
Ještě vyzvu paní kolegyni Kovářovou, aby se připravila.
Takže děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku. Ve vašich předchozích odpovědích jsem se vždy dočkal jen bagatelizace problému a ujištění, že vše bude ošetřeno. Prosím o podrobnou písemnou zprávu, které kroky učiníte, aby se těmto stamilionovým škodám předešlo.
Vážená paní ministryně, obracím se na vás v podstatě se stejnou otázkou jako na pana premiéra. Problém, na který v ní upozorňuji, spočívá v tom, že podle dostupných statistik Evropské komise patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, Česká republika je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě, a věřím, že ve shodě s vámi, považuji za velký problém. Naše pozice na chvostu může vést k nedočerpání, nebo alespoň znovu k hektickým snahám o čerpání na poslední chvíli. Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického ani politického ohledu optimální. Co děláte pro to, abychom se nedívali naprosté většině členských států na záda? Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, je mi líto, že jste se omluvil hned z prvních interpelací ve své funkci. Ve stručnosti. Podle sdělení společnosti Kennial jsou důvodem právní vady tendru a žaloba nájemníků na určení vlastnictví. Rád bych se s vámi v této záležitosti setkal spolu se zástupci iniciativy Moje Písnice a tuto záležitost s vámi probral. Také bych rád s vámi mluvil o dopise, který od společnosti ČEZ obdrželo 12 nájemníků, kteří podali žalobu k soudu. Nájemníci tento dopis považují za zastrašování a po jeho přečtení se jim opravdu nedivím. Věřím, že si, pane ministře, i přes své pracovní vytížení uděláte čas a spolu se mnou a s iniciativou Moje Písnice a s vybranými nájemníky se sejdete a jako hlavní akcionář ve společnosti ČEZ vyslechnete naši pozici. Prosím, udělejme si čas na tuto schůzku.
Děkuji za slovo. Důvodem účelové změny vyhlášky byla možnost navyšování počtu STK. Vaše odpovědi mě velmi překvapily a mohu pouze konstatovat, že jste předvedl velkou neznalost nebo manipulaci s fakty. V současné době mají jednotlivé linky tolik techniků, že není potřebné vyhláškou navyšovat čas prohlídky o deset minut. Uvedu ještě okresy, kde byl proveden výpočet.
Nic ví, nic míň.
Děkuji. Dvě faktické poznámky - nejprve pan poslanec Luzar a potom pan poslanec Ondráček.
Děkuji za slovo. Pane ministře, použil jste krásné úderné slovo v boji - boj proti ISIL. Je to krásné slovo, krásně zní, ale ten výklad dle komentátorů NATO je v tom, že vojáci NATO posílí radiolokátory monitorování letouny AWACS. To není boj, to je pouze sledování z velké dálky boje, který se odehrává na zemi. Čili kde je ten slavný článek 5 NATO, když tomu sami nevěříme a musíme počkat, až přijede nový americký prezident, aby nás, vazaly, ubezpečil, že opravdu ta Amerika za námi bude stát?
Takže NATO nechce chránit Evropu, ale chce bojovat v Evropě proti teroristům.
Děkuji za návrh usnesení.
Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil do této diskuse, protože nechci, aby se písemné interpelace změnily v komunistickou propagandu. Mír v Evropě po druhé světové válce je zajištěn právě pouze díky společenství Severoatlantické aliance. Komunistům se nepodařilo rozpoutat další válku. Samozřejmě že ruská okupace východu Ukrajiny a Krymu je velké bezpečnostní riziko velmi blízko našim hranicím. A jedině díky našemu členství v Severoatlantické alianci máme skutečně bezpečnostní jistoty. Je třeba, aby to tady také zaznělo. A já tady pozvedám hlas proti této komunistické propagandě, která v roce 2017 zaznívá na půdě českého parlamentu! Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v Parlamentu sedí!
Kdo se přihlásí, dostane slovo, není potřeba bušit do nábytku. Prosím pana předsedu Kováčika, potom pan poslanec Mackovík, potom pan poslanec Ondráček, všechno faktické poznámky.
Ti voliči jsou občané České republiky a nejsou to žádní lidé druhé kategorie! Jsou to stejně rovnoprávní občané se stejnými politickými právy, jako mají voliči KDU-ČSL nebo hnutí ANO nebo sociální demokracie, Občanské demokratické strany nebo kterékoliv z jiných politických stran, které se podle Ústavy České republiky ve svobodné soutěži ucházejí o to být tady a zastupovat občany České republiky zde při zákonodárné a jiné činnosti, která tomuto ctihodnému shromáždění přísluší. Je to jednoslovné vyjádření, jednoslabičné vyjádření. Ano, je to přesně to vyjádření. Podle našeho soudu NATO je agresivní pakt! Podle našeho soudu NATO není mírotvůrce. Já žádám pana ministra Hermana, aby se okamžitě voličům KSČM omluvil.
Pan poslanec Petr Fiala není přítomen, tedy jeho interpelace propadá. Dalším interpelujícím by měl být pan poslanec Petr Fiala.
Vážený pane premiére, byla bych nerada, kdyby se tady naši nástupci, ať už členové vlády, nebo poslanci, museli za pár let divit, jak je možné, že jsme si nechali utéci evropské peníze mezi prsty, a tak na tento problém upozorňuji teď, kdy je snad možné s tím ještě něco podniknout. Podle dostupných statistik, které jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise, totiž patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě - a doufám, že ve shodě s vámi - považuji za velký problém. Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického pohledu optimální. A to bychom si, myslím, měli také velmi dobře uvědomit. Pane premiére, víte o tomto problému? A co se s ním chystáte udělat? Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
O tom, že vás ve skutečnosti řídí lobbista, právník a váš spolužák Radek Pokorný, mluví například veřejně ministr financí Andrej Babiš, ale mluví o tom veřejně dokonce i ministr průmyslu za ČSSD pan Mládek, tedy váš spolustraník a nedávný člen vaší vlády, kterého jste si vybral a který prohlásil, že za jeho pádem stál ne pan premiér, ale pan Pokorný. A toto řekl veřejně v médiích. Obdržel jsem od vás, pane premiére, dvě písemné odpovědi a ani jednou jste mi na moji otázku nedokázal přímo odpovědět. Kolikrát jste v uplynulém čtvrtletí spolu komunikovali a konzultovali? Tím mám na mysli lobbistu Radka Pokorného.
Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi za jeho interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, nový prezident Francie Macron spolu s kancléřkou Merkelovou deklarovali záměr reformovat Evropskou unii, zakládající smlouvy a prohloubit integraci. Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Současně platný legislativní model totiž tvrdí, že dokončenost solární elektrárny neověřuje stavební úřad, ale Energetický regulační úřad, a to prostřednictvím revizí, což bude v důsledku stát české občany další desítky miliard. Navíc může bývalému vedení Energetického regulačního úřadu zajistit desítky milionů jako poradenství státu, neboť bývalý vedoucí pracovník, a možná jich je víc, Energetického regulačního úřadu je současně blízkým poradcem, nebo jedním z hlavních poradců, současného premiéra Sobotky. Já se to pokusím zkrátit.
Paní poslankyně, já jsem tolerance sama. Pan poslanec Petr Bendl je připraven na svou dnes poslední interpelaci na předsedu vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Například Ministerstvo životního prostředí přes několik serverů organizuje státní veřejné zakázky a ti, kteří se o tyto zakázky hlásí, musí zaplatit tisíce korun jenom za to, že se přihlásí. Chci vědět, zdali je toto ministerstvo, myslím tím Ministerstvo životního prostředí, jediné, jakým způsobem k takovýmto závěrům nebo k takovémuto zprostředkování zakázek jednotlivá ministerstva došla, zda si myslíte, že to je férové jednání, a jestli to náhodou není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
Lze předpokládat, že když je něco definováno pro sociálního pracovníka, tak to platí pro sociálního pracovníka, ale ne na nový druh sociálního pracovníka - sociálního kurátora. Sociální práce je jedna profese, v níž se používají metody a techniky, které se používají podle situace klienta. Navíc je toto aktivita pár osob, které trvaly v minulosti na tom, že oni jsou ti nejlepší sociální pracovníci, a proto musí být odlišeni. S tím nelze zásadně souhlasit. f) je naprosto k ničemu a neřeší vůbec nic. Dobré je zafixování minimálních nákladů na vyčlenění prostředků na sociální služby ve státním rozpočtu. Bylo však upozorňováno, že je potřeba, aby se ten objem vypočítával i z peněz, které jdou na sociální služby z evropských fondů. Vrátím se ještě k tomu, jak jsem naznačila, že nelze souhlasit s převedením zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako sociální službu. Sociálně-právní ochrana dětí není sociální služba. Stát tyto děti pak nedokáže ochránit. Tlak na sociální pracovníky působí fluktuaci a velmi obtížný nábor sociálních pracovníků na orgány sociálně-právní ochrany dětí. Zákon o sociálních službách v předkládaném znění tento problém ještě prohloubí, což se pro systém sociálně-právní ochrany dětí stane neúnosným. Pokud je cílem privatizace systému sociálně-právní ochrany dětí, pak je toto jejím předstupněm. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako zařízení sociálně-právní ochrany dětí se mají zrušit a mají je nahradit azylová zařízení pro děti a pobytová zařízení pro nezaopatřené děti v režimu sociální služby. A nyní to možné bude? V posledních letech podle ročních výkazů o sociálně-právní ochraně dětí zveřejňovaných na stránkách Ministerstva práce a sociálních dětí stále narůstá počet týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí to zdůvodňuje tak, že se tyto případy lépe odhalují, protože je na orgánech sociálně-právní ochrany dětí víc pracovníků a vyhodnocuje se situace více dětí. Skutečnost je jiná. Na většině orgánů sociálně-právní ochrany dětí je nedostatek sociálních pracovníků přes tabulkové navýšení míst. Nechť Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží, z čeho vychází tvrzení paní Jamrichové z odboru rodiny a ochrany práv dětí, že se případy týraných dětí se syndromem týraného dítěte lépe odhalují kvůli více sociálním pracovníků na orgánech sociálně-právní ochraně dětí a větší všímavosti občanů, kteří více takové případy nahlašují. Má Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled o tom, kolik peněz ze státního příspěvku na dohody o pěstounské péči jde skutečně za pěstouny a jakou část stráví provozní a mzdové náklady doprovázejících organizací? A to nikoliv v jednotlivých případech, ale v úhrnu všech dohod. Připravena je jen přechodná pěstounská péče pro případ úplného selhání takové rodiny. A jak přimět rodiče dětí se syndromem týraného dítěte ke spolupráci, když sociálně-právní ochranu dětí nastavíme jako službu?